Takže k bodu 142, k návrhu na volbu členů Rady České televize, uvedu, že ke dni 29. května končí funkční období pěti členům Rady České televize. Je to tedy pro vaši informaci jedna třetina rady.
Cílem této novely, kterou jsme předložili do diskuse, je dosažení takové právní úpravy, která bude efektivnější, snáze aplikovatelná a přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen o tom, že návrh o významné tržní síle, který vláda předložila, zlepšuje a zkvalitňuje stávající legislativní úpravu, a podle mého názoru je v zájmu občanů, v zájmu spotřebitelů, v zájmu dodavatelů i odběratelů, aby Poslanecká sněmovna tuto novelu zákona podpořila.
Nyní je přihlášen pan ministr Jurečka s přednostním právem. Nehlásí se, tak v tom případě pan kolega František Laudát po vyčerpání diskuse. Předpokládám, že předloží procedurální návrh. Nejdříve vás ale odhlásím, abychom zjistili přesný počet ve sněmovně. Kdo je proti? Přerušuji tedy tento bod číslo 22, tisk 444, do středy příštího týdne do 15 hodin. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tisk 418 předkládá Poslanecké sněmovně pan ministr zemědělství Jurečka, nicméně jeho autorem a předkladatelem do vlády a také ministrem, který s ním prodělal celé připomínkové řízení legislativního procesu, byl pan ministr Babiš. Pan ministr Babiš je také v tomto případě subjektem takového konfliktu zájmů, který nemá precedens v historii českého parlamentarismu. Proto pokládám za zcela vyloučené, abychom tento tisk projednávali bez přítomnosti autora a subjektu tohoto konfliktu zájmů. To prosím uznáte, a proto si dovoluji požádat o přerušení tohoto bodu někdy na příští týden, až bude mít pan ministr čas a chuť.
Nebo do přítomnosti pana ministra financí? Pane zpravodaji? Do přítomnosti pana ministra financí. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se dále hlásí.
Děkuji za slovo. Já budu reagovat na vaši připomínku, pane předsedající. Myslím si, že jsem dostatečně jasně odůvodnil výjimečnost této situace.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k novele tohoto zákona. Zákon o významné tržní síle byl schválen v roce 2009 jako poslanecký návrh zákona, nicméně tvůrcem a řadu let neúspěšně prosazujícím takový zákon byla tuším Potravinářská komora. Zneužití významné tržní síly je možné stejným orgánem, tedy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, postihovat v rámci jeho standardních kompetencí. Samotná novela je tedy legislativně technicky pozitivní, protože napravuje legislativně hrubě formulovaný zákon. Věcně je ovšem novela velmi kontroverzní. Jaká je ale novela zákona? Jde o pojmy ekonomická závislost, nákupní síla, významná tržní síla, hospodářské postavení, výhodnější hospodářské postavení. Chtěl bych říct, že tady se nebavíme pouze o významné tržní síle řetězců. Chci upozornit, že novela má navíc diskriminační charakter, protože se vztahuje pouze na obchodníky. Je ale zřejmé, že také mnozí dodavatelé mají významnou tržní sílu. A tady samozřejmě směřuji k dominantnímu postavení společnosti Agrofert vlastněné ministrem financí Andrejem Babišem. Budeme si ho asi všichni pamatovat. Jejich chování k dodavatelům přirovnal k terorismu. Babiš reagoval na nedávné rozhodnutí sítě Albert, která přestala odebírat pečivo od tuzemských pekáren United Bakeries a Penam. Působení řetězců je skutečně v rovině terorismu. Přestali jsme zásobovat 246 prodejen Aholdu, protože jsme se nedomluvili na ceně. Nahradilo nás 30 jiných pekáren, řekl Babiš." Pokračuji v citaci: "Obchodní řetězec Albert změnu dodavatele čerstvého pečiva zdůvodnil stoupající oblibou regionálních dodavatelů pečiva: 'Naši zákazníci mají své oblíbené místní pekaře a jejich výrobky chceme nabízet i v našich prodejnách,' uvedl manažer prodejen." Konec citace. O co se tedy jednalo? Obchodní řetězec se rozhodl nenechat vydírat skupinou Agrofert a naopak podpořit malé místní výrobce a dodavatele. Jak to dopadlo, všichni víme - v tomto případě opět vyhrál Agrofert. Takže tady se ptám, pro koho vlastně schvalujeme zákon. Pro ochranu běžných dodavatelů, nebo na ochranu Andreje Babiše a jeho koncernu Agrofert?
Máte slovo.
Často je to o ceně, často je to o kvalitě. Zdali nemáme důležitější věci na práci v Poslanecké sněmovně než hledat způsob, jak pomoct United Bakeries.
Další přihlášený je pan poslanec Laudát. Kdo je proti tomuto návrhu?
A to, co se tady odehrává, nejenom minulý týden, ale i v dalších krocích, které zde byly zmíněny, tak to je obyčejná korupce, pane předsedo vlády. Nesete zodpovědnost! Nesete zodpovědnost nejenom za to, co se tady odehrává, ale i jako předseda největší demokratické strany.
Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura.
Tak vystoupení pana předsedy vlády bylo v duchu starého dobrého českého přísloví já o koze a ty o voze. Tam není žádný rozpor. Řekl to i pan předseda Petr Fiala, když vystoupil, že to prostě respektujeme a respektovali jsme to. Přeběhlík z mé politické strany do vaší politické strany. A to už jste neřekl! A pak jenom jedna matematická chyba. Vy jste říkal, že vaše vláda se těší podpoře tří stran v Poslanecké sněmovně. Já myslím, že to není pravda. Já si myslím, že se těší podpoře čtyř stran v Poslanecké sněmovně. My jsme včera byli v televizi s panem předsedou poslaneckého klubu KSČM a ten říkal: My nebudeme hlasovat proti vládě, protože vláda plní náš program. Nás, Komunistické strany Čech a Moravy. Takže máte podporu čtyř politických stran. Ale tehdy komunisté hlasovali proti vládě, dneska hlasují pro vládu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, ten potlesk a smích poněkud vyjadřuje absurdní situaci, v níž se nacházíme. My svrháváme vládu, která zcela jistě nebude svržena. Já jsem si to sám u sebe přirovnal k rituálnímu tanci nad obětí, která vesele běhá po lese. No je to proto, aby ukázali, že aspoň umějí tančit, když už neumějí střílet. Ale prosím pana Fialu a pana Kalouska, aby se nesnižovali k absurditám, jako když pan Fiala jako piškuntál ze základní školy, tento profesor, vyzývá pana premiéra, aby sesadil ministra Babiše na místo ministra sociálních věcí nebo něčeho podobného. To je prostě taková školácká lotrovina. To nikdo nemůže brát vážně. Stejně jako výrok pana Kalouska o Babišově oligarchickém režimu. My skutečně žijeme v normální demokratické zemi. To, že se tady hádáme, patří tak trošku k folkloru. To, že budeme svědky ještě několika dalších zbytečných rituálních tanců a natřásání peří, no budiž!
Po ní pan předseda Kováčik. Stále faktické poznámky.
Já přicházím, vážený pane předsedo a dámy a pánové, v reakci na slova předsedy vlády, nikoli na slova mého předchůdce pana poslance Komárka, protože jeho slova se necítím být povolána jakkoli komentovat. K tomu, co řekl pan předseda vlády, a k té selektivní paměti. Vážený pane předsedo vlády, jestliže jste kritizoval vznik různých vlád, jak to, že vám vaše paměť, toho velkého matadora sněmovního, nevrátila vzpomínku na vládu, kterou sestavil prezident republiky po volbách v roce 2013, kdy vás vyšachovával z vládnutí a dosadil si sem svou vládu Jiřího Rusnoka a jeho SPOZ, která určitě neprošla volbami, a neměla tudíž právo tady zasednout a řídit naši zemi? Ale jestliže tedy máte něco vyjmenovat, tak prosím buďte přesný a buďte výčtově úplný, protože jinak to zavání velkou manipulací.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Směrem k panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo, bych rád řekl, že tak, jak to on tady reprodukoval z té televize, to skutečně nebylo. To jsem skutečně takhle neřekl. Pravda, je to všecko v pozici symboliky. Symbolický pokus o vyslovení nedůvěry vládě s nedostatkem pohotových hlasů. Ani se nepokusili se na nás obrátit. Co myslíte, komunisti, jste také opozice, podepsali byste nám to? Ale že bych tuto vládu nějak nadšeně podporoval, no promiňte, to se také po nás nemůže chtít. Protože řadu věcí, které slibovali, nesplnili. On to tady řekne zcela jasně. Ani s pravicí, ani s touto vládou. Jsme svébytní, jsme svobodní, protože se na nás ani jedna ani druhá strana sporu prostě neobrátila. My si budeme podle svého zdravého rozumu a podle toho, co jsme slíbili svým voličům a co jsme slíbili v poslaneckém slibu, také postupovat.
Faktická poznámka pana poslance Fiedlera. Po něm pan poslanec Beznoska. A ještě je tam faktická poznámka paní poslankyně Lorencové.
Doufám, že mi čas faktické poznámky bude stačit. Tři věci. Ano, bude muset. Zaznělo tady, že ekonomika této země, naše hospodářská situace, je na vyšší úrovni, než byla. Druhá věc. Já to bude aproximovat: my ustavujeme vyšetřovací komise, které nebudou vyšetřovat! Čili vy říkáte: my nechceme, aby ta vyšetřovací komise pracovala. A v mém případě to je jeden z důvodů, proč budu pro vyslovení nedůvěry této vládě.
Zdravotnictví je systém, který stojí na takové trojnožce. Jsou tři nohy, které tvoří fungující zdravotnictví: finanční efektivita, kvalita a dostupnost. Jestli dneska ministr financí a jeho odborník hovoří jenom o tom, že zdravotnictví bude řídit jenom finanční efektivita, nevědí, o čem mluví. Žádná trojnožka nestojí na jedné noze. Je to pro mě tak, jak to pořád říkáte: stejná krádež, stejná korupce.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že je to velmi nepatřičné, protože platit daně a platit sociální a zdravotní pojištění je povinnost každého zaměstnance a platit sociální a zdravotní pojištění je povinnost každého slušného podnikatele. Chtěl bych zmínit tři věci, které souvisejí s resortem ochrany životního prostředí, na které se specializuji. Další fenomén, který chci zmínit, je otázka zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. I tady probíhala dlouhá, složitá debata. I tady se celá řada věcí tak či onak více či méně příznivě pro naši republiku vyřešila. Jedna věc ale zůstala nevyřešena. A jedna věc je pořád ještě velkým ohrožením pro naši konkurenceschopnost a tou je velký vliv ekologických aktivistů právě na probíhající řízení režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jaký společný jmenovatel mají všechny tyto tři aspekty? Namísto dohodnutí ochranných podmínek jejich projednání. Jaké poučení z toho plyne? Proto také já budu hlasovat pro návrh vyslovení nedůvěry vládě pana premiéra Sobotky a pana Andreje Babiše. Ani jeden z těch zmíněných pánů tady není, což tedy oželím.
Nechci a nebudu váš výstup komentovat. Ve středu 20. května jste pro mne byl hulvát čtvrté cenové skupiny a na ty já nereaguji.
Pane poslanče, já se omlouvám, ale prosím, abyste mírnil svá vyjádření a slova jako hulvát nepoužíval.
Pane poslanče Kalousku, jako již mnohokrát, i tentokrát jste pronesl nepravdivý výrok. Jak jste prosím mohl zpytovat svědomí, když žádné nemáte? Nejsem abstinent, a tak umím rozlišit vůni švestkových povidel od slivovice ze Suché Lozi. Kamery monitorující sněmovnu tuto schopnost bohužel nemají. Vážené kolegyně a kolegové, obdobně jako řada z vás mám dlouholeté zkušenosti práce ve firmě. Ve firmě, kde jsem pracoval, byla jasná pravidla. Ano, podporujeme jej, protože je to pro naše občany v současné době jediná možnost, jak se vyhrabat z politického marasmu, do kterého jste naši krásnou zemi po dobu vašeho spoluvládnutí přivedli. Jenom člověk slepý, hluchý a bez čichu může obhajovat tvrzení, že váš pan předseda klubu byl minulou středu střízliv. Vážené kolegyně a kolegové, nadměrné požívání alkoholu se dá korigovat. Není to jednoduché, ale s pomocí druhých to lze zvládnout. Pane profesore Vyzulo, páni doktoři Nykle, Plzáku, Kasale, Janulíku a Volčíku, prosím podejte panu poslanci Kalouskovi pomocnou ruku. Vím, že vás hluboce zasáhla lživá a dehonestující slova pana poslance Kalouska, která pronesl minulou středu na vaši adresu. Přesto vás prosím, splňte Hippokratovu přísahu a pomozte mu v jeho boji s démonem alkoholu. Myslím si, že i pro vás bude největší odměnou to, když pan poslanec Kalousek vstoupí do našeho jednacího sálu pevným krokem a u řečnického pultu promluví konečně střízlivou řečí.
Tím jste si vysloužil právo stát se zpravodajem tohoto bodu našeho jednání. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Vzhledem k tomu, že jsem byl osloven, cítím potřebu reagovat a promiňte, že tím zatěžuji tu jedinou relevantní diskusi, a to je diskuse o konfliktu zájmů ministra financí. Vstoupil jsem minulou středu do této sněmovny pevným krokem a stojím si za každým slovem, které jsem řekl, neboť jsem přesvědčen, že krást se nejenom nesmí, ale dokonce ani nemá. V okamžiku, kdy oponenti neměli sebemenší argument, kterým by mohli nějakým způsobem zdůvodnit své pokrytecké jednání při hlasování poslance Raise, druhý den vypustili do veřejných sdělovacích prostředků pomluvu. Pod vlivem estébáckých metod, mechanismů, dezinformací a pomluv. To je pravděpodobně to jediné, co opravdu dokážete. Jinak dál trvám na tom, že krást se nejenom nesmí, ale ani nemá, a to je jediný důvod, proč dnes projednáváme tento bod.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Kolegyně a kolegové, já se pokusím o možná nejkratší faktickou poznámku v tomto volebním období.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.
Děkuji za slovo. Tak pan poslanec Hájek to u mě takhle celé otočil. Ale to, co tady říkal, mělo zcela zřejmě hlavu a patu a byla to hlavně pravda. Že se neovládal, je prostě lež a je potřeba, aby to tady zaznělo. Já nemám rád invektivy, ale pan poslanec Hájek to, doufám, vezme žertem.
Nyní pan poslanec Šarapatka, po něm pan poslanec Lank.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Já se omlouvám, pane poslanče.
A nyní se vrátíme do rozpravy k řádně přihlášeným poslancům. Nyní pan poslanec Adolf Beznoska, připraví se pan poslanec Marek Ženíšek. Pan kolega Beznoska tu není, takže mu propadá přihláška, takže pan poslanec Marek Ženíšek. Děkuji panu poslanci Marku Ženíškovi. Nyní má slovo ve svém příspěvku pan poslanec František Laudát, připraví se pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Docela bych vás poprosil, pane místopředsedo, abyste ho pozval, aby se dostavil do sálu. Tím neříkám a nepřeceňuji význam svého vystoupení. Dobře.
To samozřejmě nechám, protože to je vaše právo, přirozeně.
Opozice má samozřejmě svaté právo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, to je v pořádku. Já jsem pro ten zákon nehlasoval ani nemám nic společného s Agrofertem, ale musím konstatovat, že místo diskuse o tom, jestli to vůbec dává smysl a do čeho nás Evropa natlačila na základě nesmyslných spekulací o ceně nafty nebo neuvážených rozhodnutí, která se týkají životního prostředí, tak místo této analýzy tady slyšíme teatrální vystoupení, kde jsme obviňováni z toho, že jsme ukradli pět miliard. Já zřejmě jsem také člen této skupiny. Ale zaznívají také tady poznámky, při kterých si vzpomínám na proslavený výrok doktora Strossmayera z Nemocnice na okraji města: Kdyby hloupost nadnášela, řada z vás by se tady vznášela jako holubičky.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, připraví se pan poslanec Bendl, oba dva s faktickou poznámkou.
Takže já si myslím, že toto bychom si skutečně mohli odpustit. A řekl bych, že ještě horší případ je tento, kdy se na nás poukazuje, ukazuje se na nás jako na zloděje. A když jsem chtěl vysvětlení, kdo tedy kradl, tak jako nezlobte se, já se nespokojím s tím, že všichni.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Není to pravda. Není pravda, že nás Evropa nutí k tomu kroku, který jste udělali.
A v jaké situaci to tehdy sestře Huňkové řekl? On ji tehdy požádal, aby pacientce dala nějaký typ léku. A v tu chvíli řekl pan doktor Strossmayer: Kdyby hloupost nadnášela, tak byste se vznášela jako holubička.